A kdy? A když jsme se dozeptali, kdy je tedy ta vhodná doba, tak už neodpovídá. Po volbách nejlépe, že? Protože to není pravda. ČSSD přeci otevřeně prosazuje přijetí eura. Tak to jsou opravdu šílené výroky a to tedy... No, nezastupitelnou. To fakt ne. Tak já sám jsem to poznal na vlastní kůži, kdy po devíti letech jsem vyhrál soud nad časopisem Reflex, který byl konečně usvědčen ze lží a musel se mi omluvit. Lhali o mě, že prý jsem byl poradcem premiéra Jiřího Paroubka. Lhali o mě, že mi zkrachovala cestovka pro plyšáky. Prostě si to všechno vymysleli! A devět let jsem se soudil i přes Ústavní soud, který jsem také vyhrál, a po devíti letech mi daly soudy za pravdu, že Reflex jsou usvědčení lháři, soudem usvědčení lháři. My navrhujeme časově omezený mandát, mandát soudců s možností obhajoby, přímou odpovědnost za prokázané chybné rozsudky - a opět se tady s vládou nemůžeme domluvit. Vy to prostě blokujete, nechcete o tom diskutovat. Přitom lidé jsou zoufalí z toho, že v České republice není vymahatelná spravedlnost. Jsou opravdu z toho zoufalí. Takže stručně řečeno, pro SPD je slušný člověk a Česká republika na prvním místě. A chceme normální život pro naše občany a pro naše děti. Chceme sebevědomou, suverénní Českou republiku se spokojenými občany. Sečteno a podrženo, jak jsem podrobně vysvětlil, důvěru SPD v tuto chvíli nemá ani vláda, ani pseudoopozice, která se na krocích vlády podílela. Naše hlasování bude a je konzistentní.
Něco takového je pro společnost smrticí. Ještě nedávno jsme vedli spory o tom, zda svoboda slova znamená i svobodu lhát. Dnes, po čtyřech letech této vlády, bychom už byli šťastni jen za to, kdyby svoboda slova znamenala alespoň svobodu říkat pravdu. A to je smutné a zároveň i nebezpečné. A protože takovou agendu prosazuje především koaliční partner hnutí ANO, tak moje nedůvěra primárně nepatří hnutí ANO, ale jeho koaličnímu partnerovi. To byly také důvody, proč jsem sociální demokracii po 30 letech opustil. Jsou totiž prakticky stejné s tím, co jsem tady uvedl. A na závěr mi dovolte ještě říct jednu věc. Ekonomické škody jdou napravit poměrně snadno. Já jsem ale pevně přesvědčen, že český národ je natolik silný, že to dokáže. I když si mnozí, a to dokonce i někteří tady ve Sněmovně, přejí pravý opak. Takže já jsem tady uvedl důvody, proč nepodpořím tuto vládu, a doufám, že jste pochopili, proč jsem tu věc chtěl tady takto říct.
S faktickou poznámkou vystoupí poslanec předseda klubu ČSSD Jan Chvojka.
Já mám tu smůlu, nebo štěstí, že kolega Foldyna se mnou seděl několik let v mé poslanecké frakci a znám ho a mám ho rád. Ale do toho zákona se to takhle napsat nedalo.
Celé období této vlády jsem mohl sledovat spíše z pozice obyčejného občana. Hlavně v poslední době, kdy svými rozhodnutím za doby pandemie doslova zlikvidovala část soukromníků, z občanů svým chaosem a rozhodováním si doslova dělala srandu. Nebudu zde vše uvádět. Nesmyslně se zavíraly i malé provozovny. Chápu, že v době pandemie je nezbytné udělat opatření. Myslím si ale, že s pomocí nějakých testů mohly tady ty malé obchůdky a jiné provozovny fungovat. Už neříkám to, že třeba autosalony byly zavřené také, kde do toho autosalonu určitě nepřijde sto lidí. Lidé nejsou hloupí a jich se přímo dotýká to, co vláda dělá de facto denně. Vážení přátelé ANO, nemyslím tím vás, poslanci ANO, prostě pro vás jen do budoucna možná taková poznámka. Přemýšlejte o změně návrhu, že byste se přejmenovali na NE, protože plno i konstruktivních návrhů opozice jste hlasovali většinou ne. Ano, je třeba vyslovit vládě nedůvěru.
Vystoupí poslanec Jiří Kobza a připraví se poslankyně Monika Jarošová. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych se držel jednoho směru, a sice to, jakým způsobem vláda konkrétně v případě zahraniční politiky v podstatě plýtvá penězi, které nemáme, které si musíme půjčovat. Svěřenecký fond pro Afriku - 222 milionů. Potom ale jsou zajímavější projekty, například: Rozvoj brokolicového řetězce v arménském regionu Lori s účastí žen - čtvrt milionu. Vybudování vodního systému a kapkového zavlažování plantáže s organickými fíky v Bosně a Hercegovině - půl milionu. Podpora oživení řemeslného lovu měkkýšů a komunitární turistiky v Ekvádoru - skoro půl milionu. Hudba pro Etiopii - 300 tisíc. Česká škola pro gambijské dívky - čtvrt milionu.
Dělá zdarma. Všechny peníze, které dostává, posílá samoživitelkám. Chcete svrhnout vládu, která konečně prosadila důstojné důchody. I těch 40 korun tam bylo. Takže si to porovnejte s mojí vládou. To byl jeden ze slibů naší vlády. Lidem nad 85 let jsme přidali tisícovku navíc. A v prosinci každý senior dostal ještě 5 tisíc korun. Ne kvůli pandemii. Kvůli životním nákladům. Protože naši důchodci si to zaslouží. A my jsme tedy valorizovali důchody téměř o tisíc korun každý rok. Vy jste byli tak štědří, že jste jim dali tisícovku za čtyři roky. Vy chcete svrhnout vládu, která radikálně zvedla lidem platy. V roce 2017 jsme slíbili učitelům, že budou brát v průměru přes 45 tisíc měsíčně. A slib jsme splnili. My totiž programové prohlášení vlády vyhodnocujeme, skládáme průběžně účty a sliby plníme. A my jsme tenhle slib splnili. Letos budou kantoři brát přes 46 tisíc korun měsíčně. Programové prohlášení pro nás není cár papíru. Tu jsme mimochodem také zrušili. ODS našla odvahu se přidat až po 12 letech, co o tom mluvila. Pak jsme vyrovnali letité dluhy, které tu po vás zbyly u klíčových profesí. Díky těmto příjmům se razantně omezil odchod našich zdravotníků a pečovatelů do zahraničí za lepším. My jsme jim platy zvedli o víc než dvojnásobek. Já chápu, že kolegům z ODS a TOP 09 z toho jde hlava kolem. Ale představte si, že i když jste ve vládě, tak můžete snižovat daně. Superhrubou mzdu jsem připomněl. U živnostníků jsme také uhájili daň z příjmu 15 % a zavedli pro ně měsíční paušální daň, aby se nemuseli otravovat s účetnictvím. Zrušili jsme také daň z nabytí nemovitostí, další výmysl ODS. Také se přidala. Daně jsme dále snižovali tam, kde je ODS a TOP 09 s velkou chutí zvyšovala. Protože se tomu lidé neměli jak bránit. Vy chcete svrhnout vládu, která zvýšila životní úroveň. Zase jsme slyšeli: Babiš zadlužil zemi, budou trpět naše děti, nikdo to nezaplatí, zkrachujeme a podobné nesmysly. Česká republika předběhla Portugalsko, Řecko, Španělsko i Itálii. Ano, a potom přišla pandemie. Prosím vás, lidi, poslouchejte, nevěřte té demagogii!
Rozumíte, mně jde o to, jestli opozice, když se k tomuto uchýlila, jestli věděla, co dělá. Co vlastně opozice chce dneska? To je dobře, to tady slyšíme ze všech stran. Ale co je cílem toho cvičení? Kam to cvičení mělo mířit? Kdyby ta nedůvěra třeba byla opravdu vyhlášena, co by se pak dělo? Ví to někdo? Jestli to nikdo neví, tak to je pěkný hazard tedy. Slyšel jsem takovou úvahu pana poslance Jurečky, který tady dlouho mluvil, že by měla být sestavena nějaká pestrobarevná vláda, na které by se také všichni nějak podíleli, nebo něco takového. To je jako legrace, nebo jenom chiméra pana Jurečky? To je přece úplně směšné. Samozřejmě vy máte asi na mysli odvolávání vlády, kdy byla odvolána vláda za předsedy Topolánka. A dokonce vám rovnou řeknu, že to byla tehdy chyba, kterou jsme udělali. Tak jste si z toho mohli vzít poučení a mohli jste si říct, že tohle se prostě nevyplácí. Proč mi to připomínáte? Vám se to mělo připomenout. Vy jste si na to měli vzpomenout, že tady už dvakrát se stalo to, co vy děláte. Že byla vyhlášena nedůvěra... Prostě tohle je dokonalý příklad toho, co my jsme provedli, jak se to prostě nevyplatí. Tak mi odpovězte na otázku, proč to tedy opakujete, když si to dokonce, jak vidím, pamatujete? Já tomu nerozumím. Nevyplácí se to. Takže vy jste šli do akce, která je neúspěšná v obou ohledech. Já tomu nerozumím. Proč se tím máme tady v tomhle horkém dni celý den zabývat? Ona je hlavním tématem. Nejde o to víc než o tu kritiku vlády? Jde o to, že vy tady teď předvedete několik vystoupení, ve kterých půjde o to, kdo bude mít nejsilnější slova. Takže vlastně to všichni tuší. Jsme před těmi volbami a to je zřejmě smysl toho cvičení. Tak mi vyvraťte, že to není pravda. Z toho vás tedy podezírám, to tady rovnou říkám. A teď si představte, co se stane, když se v září ta pandemie vrátí, což nemůžeme stoprocentně vyloučit. Tak přece to není zas taková dneska zábava, abychom si tady hráli nějaká cvičení. Když jste řekli, že nemůžeme používat nouzový stav, a tvrdilo se, že pandemický zákon to nahradí, a teď to vypadá, že ne, tak máme vážnější problémy. Máme problém třeba naočkovat lidi, přesvědčit je, že to stojí za to. A to bychom skoro spíš měli dělat společně, než se tady přetahovat a dokazovat, kdo má silnější výrazy. Měli bychom se snažit, aby mu lidé důvěřovali, a měli bychom se snažit, abychom se připravili na to, co kdyby se to nedej bůh na podzim vrátilo. Teď jsem slyšel, četl, výrok Nejvyššího správního soudu, ve kterém se píše o těch základních školách, že ani ty nemáme právo uzavřít. Ale jak jsme měli vědět, že když to ta vláda v dubnu minulého roku nechala, tak že to prostě za rok najednou Nejvyšší správní soud rozhodne, že to myslel jinak? Tady jde o to, že jestli něco nevymyslíme, tak se nám může stát, že budeme najednou v září bezbranní. A my bychom se měli o tomhle bavit. Proto mi připadá, že není tak jedno, co se tady dneska děje. A proto mi vadí, když je to prostě neplodné, když mi to připadá, že to nikam nevede. Že místo toho, abychom hledali dohodu na věcech, které jsou důležité, tak místo toho tady posloucháme samozřejmě celou sérii věcí, které víceméně už známe. A prostě mi připadá, že takovýmto cvičením, které nemá smysl, které nemá cíl, se to prostě strašně všechno znejisťuje. Nebo jestli máte pocit, že má radost z toho dnešního jednání, tak se pletete. Neúspěchy vlády? Já bych tady mluvil dneska o neúspěších opozice. Zamyslete se nad tím. Opozice má velkou a významnou roli v parlamentním systému. A je strašně důležité, jak opozice tuto roli plní. A ještě důležitější to je v době, kdy je právě taková krizová situace. Strašně záleží na tom, co děláte. A dnešek je podobných gejzírů plný, které jsme tady slyšeli už mnohokrát. Proto říkám, že by i opozice měla zvažovat své neúspěchy a poučit se z nich, než bude pozdě.
A já možná navážu na Luboše Zaorálka, který tady pátral po tom důvodu, proč se scházíme dnes a v tomto formátu. Já mu říkám: koukej, mámo, jsem v televizi. Opozice tady tepe vládu rok za to, jak dělá všechno špatně. Vyčítají nám podzim, vyčítají nám rozvolňování. Trošku zapomínají, jak to celé bylo, kdo tady byl za ty notorické rozvolňovače, kdo tady nutil vládu rychle, rychle otevírat, ať si lidé můžou nakoupit na Vánoce, kdo tady udělal fetiš z nouzového stavu, a jak už tady padlo, kdo nás tady dotlačil do pandemického zákona jenom proto, aby pak experti z jejich strany podávali různé žaloby na nejvyšší správní soudy proti rozhodnutím vydaným podle pandemického zákona. A já už vidím ten rachot ve Sněmovně. Ale prostě celou tu dobu, kdy nás tady ta opozice tepe, tak nenašla odvahu ani sílu tu vládu sundat. Vždyť víme, že tady ta schůze se rodila v těžkých bolestech. Tady se několik dnů, možná týdnů sbíralo 50 podpisů. Najednou nebyly, protože jedna koalice chtěla mimořádné volby, druhá koalice chtěla tuhletu schůzi. A přece nemůžeme odvolat vládu. A já doufám, že se nevrátí. Nechali jste nás vyřešit sen celé české bezpečnostní komunity a srovnat stavy diplomatů v Moskvě a tady.
A nejenom pro příští měsíce této vlády, ale pro budoucnost jakékoliv jiné vlády.
Tak. Děkuji také za přesné dodržení času.
Dobrý večer, dámy a pánové. Poslanci hnutí SPD nikdy v žádném hlasování této vládě důvěru nevyjádří a nemohou ji vyjádřit ani dnes, a to především z věcných důvodů. Tato vláda prostě dělá špatnou politiku. Její konkrétní kroky většinou nejsou činěny v zájmu českých občanů České republiky. Je to vidět v mnoha oblastech působnosti, mimo jiné v oblasti energetiky, které se jako člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny věnuji velmi podrobně.
Ano, ano, ano. Takže prosím, můžete pokračovat.
Trvající přemrštěná podpora tzv. solárních baronů je pro naše hnutí SPD též zcela nepřijatelná. A protože o omezení této nesmyslné a předimenzované podpory občas nesměle mluvila, neudělala fakticky nic. Mimochodem, náklady na dosažení uhlíkové neutrality v České republice budou prakticky až dvojnásobné ve srovnání se starými západními členskými státy EU, i proto, že jsme průmyslovou zemí, s energeticky založenou do velké míry na uhelných zdrojích. A na rozdíl od Poláků si naše vláda v EU nedokázala vyjednat příslušné výjimky, které by naší situaci zohledňovaly, když už celý tento šílený plán nevetovala, což by bylo jediným správným přístupem. Náklady pro Českou republiku budou ale s ohledem na strukturu jejího hospodářství s vysokým podílem průmyslu poměrně vyšší, prohlásil například první viceprezident svazu a generální ředitel energetické společnosti ČEZ Daniel Beneš. Toto navýšení také proběhlo prakticky bez veškerých potřebných analýz i bez zohlednění současné značně kritické ekonomické situace evropských zemí v souvislosti s dopady koronavirové epidemie na naše hospodářství. A vláda, která to učinila, nemůže mít naší důvěru.
Děkuji za slovo, pane předsedající, díky za slovo. Není to kvůli koronavirové krizi, která určitě šla řešit mnohem lépe. Ona totiž určitě šla řešit také mnohem hůř. Není to ani kvůli střetu zájmů premiéra, protože Andreje Babiše do politiky poslali voliči a bylo jasné při velikosti Agrofertu, že vždycky dojde k nějakému potenciálnímu střetu zájmů. Nakonec kvůli Andreji Babišovi a jeho možnému střetu zájmů také Sněmovna přijala speciální zákon. A mimochodem, tento zákon vytvořily a prosadily strany, které dnes tvrdí, že tento zákon je špatný, protože to tvrdí i Brusel. Ani střet zájmů, ani řešení koronakrize pro mě není důvodem k tomu, abych tuto vládu nepodpořil. Tímto důvodem je něco jiného. Za vlády Andreje Babiše se Česká republika stala poníženou kolonií unijních byrokratů a jeho poskoků. Zahraniční politika této vlády byla po celou dobu katastrofální. Podle mého soudu je nejhorší za existence státnosti České republiky. A Českou republiku to poškodilo tak na léta dopředu, protože nás ukázala jako národ, který hrbí hřbet. Ministerstvo vnitra této vlády v rámci ČSSD, jemuž se vytvořilo a vynalezlo předsudečnou nenávist(?). Podle Ministerstva vnitra se tato předsudečná nenávist, pod to se dá schovat cokoliv. Platit udavače, kteří sledují veřejný prostor, nahlašují nepravé názory a eliminují tak udavače. A eliminace těchto udavačů bude trvat roky. A to víc než vlastním voličům jim naslouchá. Tyto spolky jsou dnes už tak drzé a vlivné, že si dovolují určovat některým členům této Sněmovny, jaká mají přijímat politická rozhodnutí.
Dámy a pánové, já jenom faktická poznámka asi na dva výroky předřečníka.